Otevírám další bod dnešního jednání, a to je
Dále ještě Sněmovna také volí předsedu, kterého navrhuje předseda vlády.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Opakovaně předložené ukončení Dohody s vládou Spojeného království o podpoře a ochraně investic z roku 1990 je reakcí na stav, kdy se po vstupu České republiky do Evropské unie staly dohody o ochraně a podpoře investic, které byly uzavřeny v podstatě bilaterálním způsobem mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, nekompatibilní s právem Evropské unie.
Nikdo se do obecné rozpravy nehlásí. Ptám se, jestli někdo tak činí z místa? Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Žádné návrhy k hlasování nejsou. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Protože nezazněly v obecné rozpravě návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty, můžeme projednávání bodu číslo 6 ukončit. Dalším bodem našeho programu je Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, do třetice prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych představila vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu s ratifikací změna dohody o Mezinárodní finanční korporaci, označované též IFC. Předkládaný materiál vyplývá z loňského usnesení Rady guvernérů IFC ke změně dohody o IFC, která představuje základní dokument této instituce, patřící do skupiny Světové banky a stanovuje zásady jejího fungování. V dohodě o IFC došlo ke zvýšení hranice potřebné pro schválení případného navýšení kapitálu z 80 % na 85 % celkové hlasovací síly všech členských zemí. Přijetí uvedené změny dohody má povahu změny mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie, vyžadující souhlas obou komor Parlamentu. Přijetí změny nemá dopad na státní rozpočet.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Je nám opětovně předložena změna dohody o Mezinárodní finanční korporaci.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím hlásí pan poslanec Kobza, takže ho poprosím, aby se ujal slova. Můžete, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý večer. Mezinárodní finanční korporace, jak již zde zaznělo, je členským subjektem skupiny Světové banky a v podstatě jde o největší globálně působící rozvojovou instituci svého druhu. Podpora navýšení kapitálu byla ze strany Spojených států amerických podmíněna zachováním jejich práva veta v případě budoucího rozhodování tohoto typu.
Přitom ale zaznívají zejména ze strany hejtmanů požadavky na plošné uzavírání škol v podobě prodloužení vánočních prázdnin. Česká republika jako první uzavřela školy již v loňském roce, zatímco v zahraničí se školy zavíraly až jako poslední možnost. Výsledkem je ztráta celého školního roku a je prakticky nemožné tento výpadek eliminovat. Úroveň plnohodnotného vzdělání nebylo možné v uvedené době vládních restrikcí nahradit distančním studiem, které navíc mělo obrovské nároky na žáky a studenty, vyučující a rodiče. Pro SPD je také zcela nepřijatelné navrhované opětovné nošení roušek dětmi během výuky. Je potřeba provádět pravidelné neinvazivní testování dětí a vyučujících a následně v případě pozitivního výsledku provádět důsledné trasování. Cílem musí být zajištění bezpečí našich občanů, občanů naší země. Čísla jsou neúprosná. Říká se, že jen hlupák se spálí o plotnu dvakrát. Vrcholem absurdity je potom povinné očkování dobrovolných hasičů. Hnutí SPD požaduje uvedenou vyhlášku zrušit, protože ji považujeme za diskriminační. Politické hnutí SPD má za to, že tato vyhláška není v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. K tomu se ještě vrátím později. Navíc máme za to, že touto vyhláškou je porušeno jedno ze základních lidských práv, která jsou zaručena Listinou základních práv a svobod, a to právo na nedotknutelnost osoby. Zrušení této vyhlášky na povinné covid očkování je v kompetenci Ústavního soudu České republiky, a proto potřebujeme k podání ústavní stížnosti podpisy 25 poslanců nebo 10 senátorů. Dále samozřejmě SPD poskytne také součinnost osobám dotčeným touto vyhláškou, aby se mohly obrátit na Ústavní soud prostřednictvím osoby oprávněné podat tuto ústavní stížnost. Dále může tuto ústavní stížnost podle zákona podat také ombudsman, takže se tento týden obracíme dopisem za SPD také na ombudsmana Stanislava Křečka, zdali by tuto ústavní stížnost podal. Důvodů pro podání k Ústavnímu soudu máme několik. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. Covid jako chřipka velmi rychle mutuje, takže vždy bude napřed před vakcínami. Za třetí, další podmínkou je, že nemoc, proti které se povinně očkuje, je vážně život ohrožující infekční nemocí. Jakkoliv je covid nebezpečný, nelze jeho smrtnost nebo následky srovnávat s infekcemi, na které se dnes vztahuje povinné očkování.
Jinak ze zákona ta volba musí proběhnout do 60 dnů od doručené nominace, tuto lhůtu tedy splňujeme. Jedná se o potvrzení toho návrhu ze strany Senátu. A já nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu, a poté musíme hlasováním rozhodnout o tom, že souhlasíme s tajnou volbou.
Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí o slovo? I v tomto případě nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tato volba byla provedena volbou tajnou? Konstatuji, že volba člena Národní rozpočtové rady bude tajná.
Teď budu prosit o přerušení tohoto bodu k provedení volby a já bych navrhl možná trošku jiný způsob nebo jiné provedení. Je to i z toho důvodu, aby členové volební komise nemuseli sčítat v průběhu projednávání dalších bodů tady na plénu, ale aby se toho mohli také zúčastnit.
Děkuji. Váš návrh zní přerušit jednání Poslanecké sněmovny do 18.50, rozumím tomu dobře? To znamená, návrh zazněl. Víme, o čem hlasujeme? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen panem předsedou Bendou? Kdo je proti tomuto návrhu?
Dukovany jenom vymění staré jaderné zdroje za nové, to znamená, nezvýší se kapacita. Ale hned první věta, hned první dva řádky, tohoto návrhu usnesení nám právě zabránily pro toto usnesení hlasovat. Ty první dva řádky zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že Česká republika se přihlásila ke klimatickým závazkům obsaženým v Pařížské dohodě i v Zelené dohodě pro Evropu." Hnutí SPD prostě nikdy nepodpoří Green Deal a myslím si, že to v budoucnu bude věc, kterou bude odsuzovat celá Evropa a celý svět. Protože pokud to vezmu jenom na Českou republiku, milion lidí v České republice je v příjmové chudobě. To znamená, že - znovu opakuji - hnutí SPD nikdy nebude hlasovat pro Green Deal, který přivádí české občany do problémů, ani se nepřihlásíme ke klimatickým závazkům obsaženým v Pařížské dohodě.
Já ještě jednou přečtu, co jsem zde říkal, paní poslankyně. Dále pan poslanec Zdeněk Vondráček po zbytek dne hlasuje s náhradní kartou číslo 28. Radek. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Pane navrhovateli, nechcete. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy?
Takže ale formálně se hlásím k tomu návrhu usnesení, které zaznělo v obecné rozpravě.
Táži se, zda chcete, pane navrhovateli, mít závěrečné slovo před hlasováním?
Myslím si, že pokud umíme česky a pochopíme větu "... konstatuje, že Česká republika se přihlásila...", tak konstatujeme fakt, který se už stal, a ne že o tom dneska hlasujeme.
Než přistoupím k hlasování, ještě pan předseda Fiala s přednostním právem. Prosím.
Myslím, že to je velmi prosté.
Radim Fiala ví jako zkušený parlamentní politik, že teď už to není možné. Myslím si, že tomu nic nebrání.
Táži se, kdo je pro návrh? Přihlášeno je 191 poslankyň a poslanců, pro 187, proti nikdo.
Navíc platí, že do rozvojové pomoci investujeme jako Česká republika zhruba miliardu ročně z našeho vlastního státního rozpočtu. Jejími spoluvlastníky jsou vlády těchto členských států, ale samotná organizace má status firmy, to znamená, že může jednat samostatně jak s jednotlivými vládami, tak i se soukromými institucemi. Ponechat v této situaci právo veta pouze jednomu z členských subjektů, a to i v záležitostech, které se ho bezprostředně netýkají, považujeme za neobhajitelné, podobně jako samotné členství za těchto podmínek, ale nejen z těchto důvodů v takové organizaci. Proto navrhujeme zamítnout vládní návrh v prvním čtení.
Děkuju pěkně za vystoupení. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy?
Děkuji, pane předsedající. Tak se divím, že zrovna SPD je proti zamítnutí takového návrhu.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Návrh byl přijat, Dalším bodem našeho jednání je bod
Děkuji.
Pane poslanče, děkuju za vaši informaci a načtení usnesení.
Nikoliv, nemám.
Děkuju pěkně. Budeme tedy hlasovat o usnesení, které přednesl pan poslanec. Chci se zeptat, jestli musím to usnesení číst, nebo vám stačil přednes pana poslance? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Hlasování číslo 28, bylo přihlášeno 182 poslanců, pro návrh hlasovalo 169 z nich, proti nebyl nikdo, 13 se zdrželo.
Globální ekonomika se po propadu v prvním pololetí 2020 poměrně rychle zotavila. Tomu napomohla expanzivní fiskální i měnová politika. Nabídková strana je však nedořešenou pandemií stále ovlivněna. A není schopna na rostoucí poptávku adekvátně reagovat. Nárůst inflace se stává významným makroekonomickým problémem. V roce 2022 by se v ní měla výrazněji promítnout administrativní opatření, především růst regulovaných cen. Mezi nimi bude nejpodstatnější zvýšení ceny elektřiny a zemního plynu. Cena ropy by podle východisek predikce měla příští rok v podstatě stagnovat, což by mělo snížit nabídkový tlak na růst spotřebitelských cen, i když frikce v zásobování budou zřejmě ještě přetrvávat. Vývoj na trhu práce byl zastavením vládních podpůrných programů ovlivněn jen nepatrně. To přispívá k dynamice výdělků. Poptávka po zahraničních pracovnících zůstává silná. V dalším období by díky hospodářskému růstu měla postupně klesat. Přetrvávající frikce na trhu práce by měly být opětovně dominantním faktorem vývoje mezd v tržních odvětvích. Silná poptávka po práci by v příštím roce mohla podpořit dynamiku průměrně mzdy i zaměstnanosti. Makroekonomická predikce je zatížena řadou rizik, která v úhrnu považuje Ministerstvo financí za vychýlená směrem dolů. Přetrvávající problémy v globálních dodavatelských řetězcích přispívají k inflačním tlakům a ve vybraných odvětvích již představují významnou bariéru pro růst produkce. Kvůli nedostatku klíčových vstupů některé firmy dočasně snižují nebo dokonce zcela přerušují výrobu. Předpokládáme, že se situace bude v průběhu první poloviny příštího roku postupně zlepšovat. Poté by již problémy v dodavatelských řetězcích neměly hospodářský růst ve významnější míře tlumit. Po odeznění poruch v dodavatelských řetězcích by se měly tlaky na růst cenové hladiny zmírnit. Riziko ovšem nadále představuje vznik a šíření nových mutací koronaviru, proti nimž by dostupné vakcíny mohly být méně účinné. V případě výrazného zhoršení epidemické situace lze za riziko považovat též rozpočtové provizorium, které by významně omezilo možnosti státu podpořit odvětví zasažená protiepidemickými omezeními. Dostupná data nasvědčují tomu, že se na trhu práce po krátké pauze opět ve větší míře začínají projevovat nerovnováhy, které je charakterizovaly i před propuknutím epidemie. Pokud by v některých odvětvích docházelo k útlumu a většímu propouštění, například v odvětvích těžce zasažených krizí, mohlo by nedostatečné vyrovnávání nabídky a poptávky v případě rozdílu mezi kvalifikační strukturou uchazečů o zaměstnání a požadavky zaměstnavatelů, tlačit na nárůst nezaměstnanosti. Zároveň by tento fakt limitoval růst firem v perspektivních odvětvích, které by se potýkaly s nedostatkem pracovníků. Napětí na trhu práce by mohlo podpořit dynamiku mezd, které by tak ve srovnání s predikcí mohly růst rychleji. Ve středním a dlouhodobém horizontu bude s ohledem na demografický vývoj nadále klíčové, aby docházelo ke zvyšování produktivity práce. Problémy na trhu práce by přitom mohly podnítit investice do automatizace, robotizace a digitálních technologií. Tvorba hrubého fixního kapitálu by tak oproti predikci mohla růst ještě rychleji. Hluboký propad reálného HDP v roce 2020 byl do značné míry determinován poklesem spotřeby domácností. Tyto prostředky by přitom alespoň z části domácnosti mohly využít k financování odložené spotřeby. Oživení spotřeby domácností by díky tomu mohlo být ve srovnání s predikci dynamičtější. Na druhou stranu by zejména v případě nízkopříjmových domácností mohl brzdit silnější než očekávaný nárůst životních nákladů. Propad ekonomické aktivity a s ním spojené zhoršení finanční situace některých domácností a firem nevedl k výraznému nárůstu objemu splácených úvěrů. Rizikem však nadále zůstává nadhodnocení cen rezidenčních nemovitostí. Vzhledem k významu automobilového průmyslu pro českou ekonomiku je rizikem silná procykličnost tohoto odvětví. Jeho exportní orientace a závislost na dodavatelských řetězcích.
Znovu opakuji, že SPD už delší dobu prosazuje, aby Česká republika vystoupila ze systému obchodování s emisními povolenkami, abychom bránili zdražování energií pro naše občany. Naše soběstačnost je zcela vážně a zásadně v mnohých ohledech nedostatečná. Pan premiér Petr Fiala se směje. Zase uplyne měsíc, o důvěru si máte žádat až druhý týden v lednu. To už jsme od pana premiéra Fialy slyšeli, že to prý nejde tak rychle, ale neřekl, co jde rychle a jaká jsou ta řešení, takže to jsem vás chtěl požádat. Rekordní bylo hlavně první čtvrtletí. Od ledna do konce března zemřelo v Česku téměř 47 000 lidí. Nechci tady diskutovat o tom, zda covid zabíjí, nebo ne. Do dnešního dne nikdo v této zemi neměl odvahu analyzovat příčiny, co a kdo skutečně zabíjí. Je už předem jasné, že těch příčin je více. Jsou to podfinancované nemocnice, dlouhodobý tlak na snižování lůžek, nedostatek zdravotníků díky nízkým mzdám. Takže tady je potřeba si to pojmenovat. Nezapomínám samozřejmě ani na to, že vláda zcela rezignovala na primární léčbu covidu, jak bylo u každé chřipky zvykem, prostřednictvím praktického lékaře.
Nicméně je tam celá řada dalších omezení, ať už je to v nemožnosti čerpání vládní rozpočtové rezervy, v nemožnosti vypisovat nové dotační tituly, ale o těch podrobněji pohovoří mí vládní kolegové, až jim bude uděleno slovo.
Pan ministr v demisi Plaga se omlouvá z dnešního dne z pracovních důvodů.
Pokládám také za nevhodné, abychom tento návrh rozpočtu životního prostředí projednávali před státním rozpočtem, který není na pořadu této schůze, nebude na pořadu této schůze, přestože to bude navrhováno, tak si myslím, že nemá smysl dělat ani Státní fond životního prostředí. K tomu konstatuji, že výbor pro životní prostředí přerušil projednávání tohoto bodu do okamžiku, než bude jmenována nová vláda.
Děkuji za přednesené návrhy panu předsedovi Bendovi.
A já bych chtěl reagovat na pana předsedu Okamuru, který bohužel tady není, ale snad mu to kolegové řeknou, a to jsou emisní povolenky. Naopak Česká republika je ten lídr, Česká republika, a já osobně jsem, co se týče emisních povolenek, vyvíjel největší aktivitu ze všech premiérů a prezidentů Evropské unie. Konkrétně jsem navrhoval, aby směrnice MiFID byla konkrétně změněna, protože není možné, aby ceny emisních povolenek, což je de facto daň za emise, byly předmětem spekulací různých investorů, bank, investičních fondů a tak dále. Ta směrnice je nesmyslná a samozřejmě zásadním způsobem má negativní dopad hlavně na průmyslové země jako Polsko, Česká republika a další. Takže my jsme byli první, a ne, že Poláci jdou nějakým vzorem.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 4. schůze dne 1. prosince tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou následujícího dne. O slovo mě poprosil pan předseda poslaneckého klubu hnutí STAN Jan Farský, který by chtěl přednést svůj návrh.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, 1. prosince letošního roku ve věku 80 let nás opustil Petr Uhl, politik, novinář, celoživotní bojovník za lidská práva, bojovník proti nesvobodě, bojovník proti totalitě, chartista.
Děkuji, pane předsedo, a já samozřejmě tomuto návrhu ráda vyhovím. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Hayata Okamuru. Má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze? Nikoho nevidím s návrhem, proto dám hlasovat o návrhu ověřovatelů pánů poslanců Kettnera a Hayata Okamury. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Členové vlády omluvení z dnešního jednání jsou: Benešová Marie z pracovních důvodů, Kulhánek Jakub z pracovních důvodů, Toman Miroslav z pracovních důvodů, Zaorálek Lubomír z pracovních důvodů. Dále se ještě omlouvá paní ministryně Jana Maláčová, a to taktéž z pracovních důvodů. Nejdříve vás seznámím s návrhem, na kterém se shodlo dnešní grémium. Návrh ročních odměn za činnost členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky, a to do bloku Zprávy, návrhy a další body. A nyní poprosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy, a o slovo už máme několik přihlášených.
Už dnes hlásí chovatelé prasat, že třetina z nich příští rok zkrachuje. Inflace samozřejmě bude drtit ty nejchudší, kteří žijí z paušálních příjmů, tedy důchodce, dále nízkopříjmové rodiny s dětmi a tak dále. Rostou také ceny potravin, o energiích nemluvě. Babišova vláda nejprve podporuje plán Evropské unie SPD samozřejmě podpoří jakékoliv návrhy, které zlevní lidem energii, ale ty návrhy, co předkládá vláda, nejsou systémovým zásadním řešením. Hnutí SPD na tuto situaci jako jediná strana dlouhodobě upozorňuje. Říkáme už delší dobu, že je potřeba vystoupit ze systému obchodování s emisními povolenkami. Evropská unie ničí peněženky našich občanů a našich firem a uvrhuje lidi do energetické chudoby. Nastupující garnitura nové vládní pětikoalice také nemá žádné řešení, co se týče vyřešení zdražování.